Děkuji, vážený pane předsedající. Jedná se, když to shrnu v kostce, o zrovnoprávnění domácích producentů piva a vína. Dneska každý domácí producent piva se musí nejprve zaregistrovat na Celní správě, než může začít fungovat. Jenom bych k tomu návrhu dodal, že v podstatě z velké části pouze legalizuje současný stav. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Ostatní body se přečíslují." Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi osvětlit vám, oč se v tomto pozměňovacím návrhu jedná, a přednést vám důvody pro jeho podporu. A to je právě problémem České republiky. Musím zde podotknout, že tato částka zůstala již 14 let nezměněná. Snížení tohoto limitu alespoň na 750 korun by tak přineslo domácímu cestovnímu ruchu a české ekonomice několik výhod. Díky tomuto kroku bychom zvýšili konkurenceschopnost našeho státu. Velmi důležitým faktorem je příliv nových turistů a zvýšení jejich útrat. To se týká především malých a středních podnikatelů a řemeslníků, protože zakoupené zboží se typicky týká řemeslných výrobků, například klenotů a hraček. Je to tak nádherný příklad, jak podpořit naše nejmenší podnikatele. Vážené dámy, vážení pánové, pevně doufám, že můj návrh podpoříte.
V rámci Evropské unie platí pouze jedno místo pro výběr sociálního a zdravotního pojištění. Účelem novely rozhodně není zkoumat, jaká je sazba odvodů v zahraničí, jak to prezentuje ve svém zamítavém stanovisku Senát. Novela se netýká ani toho, zda v České republice pracuje Němec, Polák, Slovák. Možná bych se zmínil o tom, že závěr, který si k předmětné novele učinil Senát, se může v menší míře, abych byl upřímný, týkat cizích státních příslušníků, kteří pracují jak v místě svého bydliště, tak příležitostně - a to je třeba zdůraznit - příležitostně mají příjmy ze závislé činnosti v České republice. Když jsme se zamýšleli nad tím, kdo by to teoreticky mohl být, napadli nás třeba vysokoškolští pedagogové, kteří přednášejí jak v Česku, tak na Slovensku. Ale chtěl bych tady konkretizovat, ať je jasné, o čem mluvíme, i výši těch daňových nákladů.
Nyní s přednostním právem paní ministryně bude reagovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A my se snažíme o přejednání smlouvy s Nizozemím už řadu let. Ne z důvodu lodníků, my máme celou řadu jiných důvodů, proč bychom chtěli smlouvu přejednat, a v tuto chvíli se nám to nedaří. My jsme se do toho velmi aktivně zapojili, pomáháme jim řešit případy, kdy podali daňové přiznání v Holandsku, ty případy jsou modelové a každý případ svého druhu. Oni mi dodneška píší. Zavedli jsme systém posečkání, dali jsme jim šanci podat dodatečná přiznání, myslím Finanční správa, zavedli jsme tam systém promíjení sankcí. Co se týče tohoto návrhu, tak já zaujímám neutrální stanovisko. Superhrubá mzda by tedy nebyla tvořena českým zaměstnavatelským pojistným, protože vlastně to se tam nezahrnuje, ale zahraničním pojistným stejného druhu. Tato úprava nemusí být vždycky výhodná pro poplatníky, na které dopadá. Proto je možné očekávat, že mohou tyto komplikace zase vzniknout. Výše takového zahraničního pojistného tedy nebyla tuzemskému zaměstnavateli běžně známa, neboť je jiná, vyšší, nižší, než u tuzemského veřejnoprávního pojištění.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo. Nicméně ty důvody, které uvedl pan senátor a Senát jako celek, jsou poměrně vážné. Nikdo nezpochybňuje problém těch několika set lodníků, který chceme vyřešit, nicméně to řešení, které je na stole, může přinést problém několika stovkám nebo tisícům firem.
Vynakládají ho totiž nejen na samotný výkon svého podnikání, na služby pro nás, ale také množství času vynakládají na to, aby sami sobě sehnali práci. Vynakládají tedy svůj čas, aby mohli uživit své rodiny a také aby dostáli svým závazkům vůči státnímu rozpočtu. Samotná hodnota těchto osob je obsažena v samotné jejich definici. Jsou samostatní, jsou výděleční, jsou činní a to znamená, že jsou aktivní. Co se týká rozpočtových dopadů našeho návrhu, tak očekáváme, že budou opravdu minimální, v řádu několika setin procenta do jedné desetiny procenta příjmů státního rozpočtu. Pokud tento návrh projde, státní rozpočet to pocítí minimálně, ale desítky tisíc lidí budou mít jednodušší život. Podporou tohoto návrhu ukážeme, že si aktivních a soběstačných lidí vážíme a zejména si vážíme jejich času, který do svého podnikání vkládají. Takže děkuji za podporu tohoto návrhu. Tento stav podle mého názoru neodpovídá základní zásadě, že stát by měl požadovat po občanech pouze ta data, která jsou dána zákonnou normou. U daňových formulářů to takto není. Je to vlastně na vůli Ministerstva financí či správce daně, jaké informace na formulářích bude vyžadovat. Není proto divu, že skupina senátorů se v této věci obrátila i na Ústavní soud. Jde o běžný postup. Tvorba vyhlášky se totiž řídí dle legislativních pravidel vlády, a má tedy definovaný proces přípravy připomínkování, schvalování a zveřejnění. Jediným rozdílem je to, jestli se jedná o dělenou, nebo nedělenou správu daně. Zákonná kompenzace je přitom náhrada za to, že nemohl daňový subjekt se svými penězi po nějakou dobu manipulovat a vznikly mu ekonomické ztráty. Takže chci tuto nerovnost kvůli vnitřnímu kompetenčnímu rozdělení státu zrušit. Chci zrušit tu jednu větu v daňovém řádu, abychom se vrátili do normálního stavu věci, a to v tom, že pokud dostanete neoprávněně pokutu, máte právo na kompenzaci bez ohledu na to, zda stát si to určil jako dělenou, či nedělenou správu daně. Přijde mi to tak spravedlivé a správné. Změnou této směrnice na začátku tohoto roku se vyvolal prudký nárůst cen emisních povolenek z 5 na 20 eur, v příštím roce se očekává růst více než na 25 eur za povolenku. Jedná se skutečně o umělý nárůst. Pokud se tak stane a pokud se tyto domácnosti budou odpojovat od CZT, tak nám vznikne mnoho zdrojů absolutně emisně nekontrolovatelných, navíc se bude zvyšovat naše závislost na dovozu drahého plynu z Ruska. Takže je to příklad toho, kde příliš ambiciózní cíle a nástroje způsobí pravý opak. Takže navýšení o 5 miliard. Děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Skopeček, po něm pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.
Moc vás prosím, nepodceňujte tyto hrozby a toto zlo, protože jinak se nám to všem šeredně vymstí.
Za posledních sedm let vzrostla o celou třetinu. Nemění se ani o inflaci. Proto jsme s kolegy dohromady ze sedmi poslaneckých klubů připravili návrh sněmovní tisk 182, který se snaží tuto situaci nějakým způsobem řešit a který se snaží to nějak systémově upravit a nastavit.
Děkuji za návrh.
Děkuji za slovo.
Já děkuji. Jedná se tedy v zásadě o změnu bodu v pořadu. A nyní prosím dalšího s písemnou přihláškou, což je pan poslanec Bohuslav Svoboda, jestli to čtu správně.
Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu programu, který by se jmenoval Vysvětlení k pokračujícímu odvolávání ředitelů fakultních nemocnic. Důvod, proč bych rád slyšel, proč se tak stalo, je dvojí. Důvody, proč byla odvolána paní ředitelka Jurásková, nám nejsou známy. Sdělila jim, že byla vyzvána, aby z funkce odstoupila. Pokud tak neučiní, bude na ni podáno trestní oznámení a bude odvolána. Já nevím, jestli to je pravda, ale pokud se takovéto věci mohou odehrávat, myslím si, že je nejvyšší čas, abychom o takových věcech v Poslanecké sněmovně hovořili. Neříkám žádný názor k této věci, říkám jenom to, že bychom tu skutečnost měli znát. Je to věc, která asi je k vysvětlení pro ministra zdravotnictví, ano.
A nyní prosím, s písemnou přihláškou pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Kobza.
Jedná se o novelu zákoníku práce, opakovaně zde zařazovanou, která se dotýká zvýšení příplatků za třídnictví a za výkon specializovaných činností u pedagogů. Chci podotknout, že minule, kdy to bylo napevno zařazeno, se bohužel na tento bod nedostalo, a také v kontextu projednávaného státního rozpočtu, kde vím, že poslankyně vládní koalice předkládá pozměňovací návrh, který by měl zajistit ty prostředky tak, jak s nimi operuje i tento návrh, by měly být zohledněny.
Dobrý den, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, členové vlády. A zatímco o globálním paktu o migraci se široce diskutuje, mnoho států už ohlásilo, že se nepřipojí k tomuto paktu, tak o tom druhém, o uprchlících, se příliš nemluví. Zatím ohlásilo Maďarsko a Spojené státy americké, že se k němu nepřidají. Protože nám není známé stanovisko vlády k tomuto druhému paktu, domnívám se, že je správné, aby tato informace na půdě Poslanecké sněmovny zazněla.
Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Pavel Štohl. Prosím, pane senátore.
My jsme se i s panem poslancem bavili o tom, že ano, je potřeba tuto věc vyřešit, ale dle názoru hospodářského výboru Senátu, který byl garančním výborem, toto řešení není právě nejšťastnější. Co by o znamenalo? Jaký je současný stav a co by znamenalo přijetí tohoto návrhu zákona? Tato novela nemůže řešit pouze situaci lodníků v Holandsku, ale dotýkala by se víceméně všech lidí, zahraničních občanů, kteří působí v České republice. A nejde to opravdu udělat jenom pro Holandsko. Proto Senát přijal návrh hospodářského výboru a navrhl tuto novelu zákona zamítnout.
Děkuji za slovo. Situace je velmi nešťastná a velmi diskriminující. Smlouvy proti dvojímu zdanění jsou uzavírány standardně podle standardu OECD, nicméně stává se, že dochází k různému výkladu. Bavorské finanční úřady si některé situace začaly vykládat jinak a myslím si, že se brzy setkáme s tím, že několik českých občanů se dostává do rizika dvojího zdanění - byť existuje dlouholetá smlouva proti dvojímu zdanění. Návrh pana poslance Foldyny, tak jak byl předložen původně, byl ve vší úctě, upřímně řečeno, nepoužitelný. Pracovali na něm v dobré vůli experti Ministerstva financí. Bylo mi ctí se na tom také podílet. Nebuďme papežštější než papež! Dokonalé to není, ale je to šance pro několik stovek jednoznačně diskriminovaných lidí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl jen zeptat paní ministryně na stanovisko ministerstva ještě v rozpravě, abychom se když tak mohli zeptat na další otázky, protože ten zákon byl přijat ve znění pozměňovacího návrhu tuším kolegy Fridricha a tuším se souhlasem Ministerstva financí.
Děkuji. Nyní tedy prosím pana poslance Fridricha v rozpravě. Prosím.
Děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen - nepůjdu do historie toho, jak to vzniklo, nebo už jsme tady i diskutovali, proč se ta změna provádí.
Myslím, že je to zcela v souladu i s programovým prohlášením vlády, a věřím, že tady se nalezne průřezová podpora pro tyto dva návrhy. Ten první se týká zvýšení daňového zvýhodnění na dítě. Víme, že v posledních letech významně vzrostly průměrné mzdy, nakonec očekává se podle predikce Ministerstva financí i jejich další růst. Kdybych měl uvést konkrétní data, tak v roce 2016 byla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v České republice 27 764 korun, pro rok 2019 je predikce 34 500, což jsou makroekonomická data Ministerstva financí z listopadu tohoto roku. Bylo by tedy z našeho pohledu správné, aby na tento vývoj reagovala i výše daňového zvýhodnění na dítě. Podle šetření Českého statistického úřadu jsou přitom náklady na děti v rodině v zásadě srovnatelné s náklady na dospělé členy rodiny. Celkový disponibilní příjem na člena rodiny zároveň prudce klesá s rostoucím počtem vyživovaných dětí. Ze stejného příjmu je totiž potom potřeba samozřejmě uživit více členů rodiny. To bychom mohli opět doložit konkrétními daty z roku 2016, ono se to analogicky potom samozřejmě týká i těch dat za rok 2017 i za rok letošní. Zároveň potom je potřeba zohlednit významný růst nákladů a související pokles disponibilních příjmů, jak jsem teď dokládal, na člena rodiny v závislosti na počtu vyživovaných dětí v rodině. Zároveň navrhujeme zrušení limitu maximální výše 60 300 korun pro uplatnění daňového bonusu, aby daňové zvýhodnění na dítě mohli v plné výši uplatnit i pracující rodiče s nižšími příjmy na všechny vychovávané děti. Druhý, který je uveden v systému pod číslem 1770, se týká také rodin s dětmi, nicméně týká se podpory vzdělání dětí. Ta čísla, dámy a pánové, jsou z našeho pohledu poměrně alarmující. V řadě dalších států je toto číslo výrazně vyšší než u nás a současně podle šetření Českého statistického úřadu je zjevné, že náklady na děti v rodině významně rostou s věkem dítěte a u starších dětí, studujících, dokonce významně převyšují náklady na dospělé členy rodiny. Oba dva návrhy budou potom načteny v podrobné rozpravě.
V rozpravě vystoupí pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych zde vysvětlil několik pozměňovacích návrhů. My opakujeme tento návrh v relativně krátké době. Jsem také rád, že jsme se shodli na tom, že bychom měli odstraňovat překážky, které stát mnohdy klade do cesty právě osobám samostatně výdělečně činným. Největším problémem malého podnikání je administrativa a byrokracie. To je ohromné množství času. Ušetřený čas mohou živnostníci využít efektivněji na rozvoj podnikání.
Ten relativní růst zdanění se děje dvěma kanály. Je zřejmé, že pak ta sleva je relativně nižší a samozřejmě také díky rostoucí inflaci, což je ten druhý kanál, se snižuje reálná hodnota nominálně nezměněné výše základní slevy. Samozřejmě z logiky věci platí, že pro nízkopříjmové spoluobčany má ta základní odečitatelná položka nebo základní sleva na dani relativně větší význam než pro lidi, kteří mají nadprůměrné příjmy, čili je to i výzva směrem k levé části politického spektra. Tady je znovu potřeba připomenout, že ty peníze se z ekonomiky nijak neztratí. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já bych možná začal tam, kde můj kolega pan poslanec Skopeček skončil. Já vám představím dva pozměňující návrhy. Nejprve ten, který se týká čistých příjmů zaměstnanců. Chci připomenout, že ten daňový balíček to v původním tvaru obsahoval, vlastně ještě před připomínkovým řízením.
Eviduji její přihlášku do podrobné rozpravy. A nyní pan poslanec David Kasal.
Myslím si, že by bylo dobře vás seznámit s určitými podrobnostmi, protože za mě, jestliže něco velmi dobře funguje a má to vyšší standard, než navrhuje standard Evropské unie, a jedná se o ochranu zdraví našich lidí, tak já jsem byl zvolen lidmi České republiky do Parlamentu České republiky a měl bych hájit jejich zájmy. Dovolte, abych vám řekl ty nejzákladnější body, které se toho týkají. Česká republika v současné době disponuje nejvyspělejším a z hlediska zdravotních rizik nejbezpečnějším systémem distribuce očkovacích látek v Evropě, který plně odpovídá potřebám jak termolabilní soustavy vakcín, povahy vakcín, tak plně reflektuje nejvyšší nároky na úroveň zdravotnictví 21. století. Změnou navrhovanou předmětnou novelou zákona o léčivech dochází ke zcela nelogickému rozdělení distribučního schématu vakcín bez odpovídajícího odborného odůvodnění. Jedná se zejména o následující jednoznačně identifikované problémy: Dalším rizikem je nedodržování skladovacích podmínek a je zcela zásadní z pohledu následujícího prokazování lege artis postupu v případě vzniku některého z nežádoucích účinků. Z tohoto hlediska lze očekávat nesouhlas nést zákonnou odpovědnost za aplikaci vakcíny ze strany lékařů a lze jen velmi problematicky očekávat akceptaci rizika na vznik nežádoucích účinků ze strany výrobců. Dále. Pacient bude nově nucen v mnoha případech vyzvednout recept u lékaře, následně sehnat a zakoupit vakcínu v lékárně a opětovně cestovat do ordinace lékaře a nechat si vakcínu aplikovat. Pacienti tak budou zcela zbytečně zatěžováni touto administrativou a sháněním vakcíny v lékárnách jen proto, že chtějí uchránit své zdraví nad rámec povinného očkování. Další riziko. Z hlediska výrobců je pak patrné i riziko spočívající v nízké možnosti pořízení dodávek očkovacích látek do České republiky, a to zejména v možnosti nulové kontroly zásob a spotřeby při distribuci prostřednictvím sítě veřejných lékáren. Dalším rizikem je to, že rovněž pak dojde ke zvýšení administrativní zátěže u ošetřujících lékařů, neboť každý poskytovatel bude nově s ohledem na dostupnost očkovacích látek nucen volit kombinaci níže uvedených způsobů zajištění očkovacích látek. Rovněž je zde třeba poukázat na skutečnost, že existuje řada očkovacích látek, které budou k dispozici ve dvou z pohledu logicky a logisticky zcela rozdílných režimech. A na závěr.
Internetové stránky a mobilní aplikace musejí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se přitom realizuje na základě požadavků obsažených v příslušných evropských normách, na které je v návrhu zákona odkazováno. Tímto postupem bude zajištěno, že internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů budou zcela v souladu s evropskými požadavky. Předpokládá se, že tyto náklady budou hrazeny přímo povinným subjektem. Při projednávání návrhu zákona garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj byla diskutována otázka veřejné dostupnosti technických norem. Výsledkem této diskuse je doprovodné usnesení tohoto výboru. Jelikož se však jedná o záležitost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, odkazuji dále na případné vyjádření paní ministryně.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk 170 již v květnu. Ale ten požadavek je jasný, aby to, co je odkázáno v našem právním řádu, bylo dostupné našim občanům, protože to teď není splněno.
Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil opět pan poslanec Ondřej Profant, takže máte slovo.
Tak tentokrát nikoli z pozice zpravodaje, ale z pozice poslance. První, sněmovní dokument 1855, doplňuje povinnost z tohoto zákona nejen pro obecně veřejné subjekty, ale i pro Českou televizi a Český rozhlas, tedy veřejnoprávní média. Nicméně já si myslím, že tato problematika je tak jednoduchá, že se jí můžeme zabývat rovnou. A tou nepřiměřenou a mimořádnou zátěží se zabývám ve svém druhém pozměňovacím návrhu, protože ta formulace mi přijde příliš gumová.
Ptám se na závěrečná slova. Zájem není.
Potřetí zdravím. První je sněmovní dokument 1109, což je upravení účinnosti tak, aby byla správně. A třetí dokument je 1856, což je nepřiměřená zátěž. Vše jsem zdůvodnil v obecné rozpravě.
Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Klaus.
A Finanční správa má pak minimálně tři roky na to, aby řekla, zda to udělal dobře, nebo špatně. Vystoupení pana senátora bylo poměrně krátké, nicméně si myslím, že řekl to podstatné, ty hlavní důvody. Já myslím, že v té veřejné debatě to tak velmi často je.
Já děkuji. V tuto chvíli nemám další přihlášené do rozpravy.
Jak chcete donutit národní legislativu k tomu, aby si stanovila nějakým způsobem daně? Nás taky někdo může donutit? Ale uvědomme si jednu věc - tam je progresivní zdanění. To nechceme. Je to docela složitý problém.
Já také děkuji.